Jednak nejenom že nám to umožňuje evropské nařízení, ale tento model funguje i v řadě dalších států včetně Rakouska. A má to ještě jeden důvod, který tady nezazněl a který bych rád zdůraznil. Vznikl tady institut tzv. pověřence. Ten institut pověřence tam byl evropským zákonodárcem dán právě proto, aby zde mohl vzniknout institut toho snížení či úplného zrušení sankcí směrem k veřejným subjektům. Bylo by tedy vhodné tuto věc skutečně otevřít a diskutovat. Jenom tedy není pravdou to, co říkal pan ministr Pelikán na tiskové konferenci, že bychom šli proti nařízení. To nařízení, jak jsem tady citoval, to samozřejmě umožňuje. Další věci, které se týkají konfliktu práv na ochranu soukromí, naopak práv na informace, ty tady byly zmiňovány a my se velmi přikláníme k tomu, aby proběhla opravdu fundovaná debata před druhým čtením v rámci výborů, kde by tyto věci měly být velmi detailně, i možná za účasti odborné veřejnosti, prodiskutovány.
Já také děkuji. Než vyzvu dalšího řečníka, tak tady mám omluvenku. Pan poslanec Radim Fiala se nám z pracovních důvodů omlouvá do 14 hodin. A nyní prosím pana poslance Luzara.
Co se tím říká? Já chápu ty důvody, které k tomu vedou. Jsem prověřován policií, podám si takzvaně podle infozákona žádost o to, jestli jsem prověřován, a policie mi samozřejmě nechce říct zcela logicky, že jsem prověřován, protože by to narušilo zásadním způsobem její fungování. Mně to fakt připadá jako absurdní v tomto pojetí, že říkáme, stát se chová v rozporu dvou práv, kde se je snaží naplňovat tak absurdním způsobem, tak se stát chová ke svým občanům tak, že jim sděluje nepravdivé informace nebo informace minimálně zavádějící. Další problém, který je zakotven už v tomto návrhu zákona, ale myslím, že klíčově se k němu dostaneme v tom prováděcím předpisu, je otázka postavení státního zastupitelství. Soudy ještě navíc vedou každý svoji databázi zvlášť, nic moc tam soustřeďováno není. Druhá věc, tu už jsem zmiňoval, a to je otázka monokratičnosti úřadu. Bohužel už se na tuto výluku nemyslí u ostatních chráněných profesí, které jsou vázány mlčenlivostí vůči svým klientům, ať už jsou to daňoví poradci, notáři a další. Myslím si, že i tady bychom ještě měli přemýšlet o tom, jestli ta výluka je dostatečná, pokud se vztahuje jenom na advokáty. Tam vůbec nechápu a nenašel jsem ani v důvodové zprávě, proč není mlčenlivostí vázán předseda, nebo jestli to znamená, že předseda může komukoli cokoli sdělovat.
A vůbec se zde nehovoří o těch, které to vyvolá ve společenství vlastníků. Je to specifický subjekt, je to specifický subjekt práva, společenství vlastníků bytových jednotek, kteří mají s tímto docela velké problémy. A on existuje, fyzicky ta data jsou a jste schopni se k němu nějak dostat, ta data vytěžovat, ale nejste schopni je zpracovávat, protože ten software neexistuje. Když se to ten úřad dozví až po 72 hodinách, nebude vlastně už mít co dělat než vystavit pokutu. Pokud bychom nechtěli do toho zákona až tak vstupovat, tak minimální, co bychom do něho měli dát, je, že při té mezinárodní spolupráci je nutno vést evidenci. Nejenom v rámci Evropské unie, ale i obecně po světě. Jestli by se tam nemělo dostat že ano, my jsme a poskytneme údaje mezinárodní pomoci, tyto údaje, ale jestli by to nemělo být podmíněno soudním příkazem. Co mně vadí nebo co bych požadoval jako vysvětlení, je, jak jsou ošetřena duplicitní data v rámci Evropské unie. Je zcela logické, že když vedete nějaké databáze a mají mít rozsah po celé Evropské unii, tak budou vznikat duplicitní databáze téhož. Ale tento zákon vůbec neošetřuje takovéto duplicitní databáze, které někde budou v nějakém čase. Jestli se to na ně vztahuje, nebo jak dalece se vztahuje, anebo řeší duplicitní databáze. Jaké kritérium bylo zvoleno jako rozsah dat? Jak velký rozsah dat je už ten, který opravňuje k tomu podléhat pod ten zákon nebo ne? Hovoří se tady v důvodové zprávě, že tento zákon postrádá korupčních rizik. Já si naopak myslím, že má obrovská korupční rizika. Protože v tom zákoně se ukládá povinnost využívat ty nejmodernější dostupné technologie k zajištění. Toto jsou připomínky, které k tomuto zákonu v krátkosti uvádím, protože samozřejmě těch připomínek mám konkrétních víc, byť si myslím, že ty, které jsem zde dal, jsou ty nejzákladnější, které považuji jako problematické vůči tomuto zákonu. A přiznám se, nejsem schopen momentálně říct, jestli jsme v řádném termínu projednáváni schopni tento zákon projednat.
Předseda volební komise Martin Kolovratník.
Přeji dobré odpoledne, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Jsou připraveny v tomto bloku volebních bodů celkem čtyři body a tentokrát ani jeden z nich nebude aklamací, všechny budeme rozhodovat tajnou volbou ve Státních aktech. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie V tomto případě pracujeme s usnesením volební komise č. 53 z 27. února, s jeho třetí částí. Velmi stručně připomenu, že na minulé schůzi Poslanecké sněmovny 21. března k tomuto tématu už proběhly dvě volby. Bylo to doplňování za místa členů, kteří předtím na své funkce rezignovali, a zvolili jsme pana Petra Vítka a pana Viktora Tauše. Jsou to noví kandidáti za uvolněná místa, která se tam uvolnila 5. dubna. Pan ministr je přítomen, pokud někdo z vás bude chtít krátký komentář k těm kandidátům. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu ke kandidátce. Děkuji. Já myslím, že i v tomto bodě své slovo můžu omezit na minimum, protože je to bod, který jsme diskutovali velmi dlouze jak na plénu Sněmovny, tak i v médiích. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům. A jenom připomenu, že o návrhu na tajné hlasování se nehlasuje, protože v tomto případě vycházíme z jednacího řádu Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Na lavici máte usnesení volební komise č. 62 z 28. března letošního roku.
Děkuji. V Dozorčí radě Státního fondu rozvoje bydlení skončilo funkční období 26. března panu Milanu Grmelovi, takže je zde jedno místo neobsazeno. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise tedy navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. Za třetí, zvolenému členovi započne jeho čtyřleté funkční období dnem volby. Konec usnesení.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. A za krátké období 7. května skončí funkční období prakticky celé dozorčí radě, tedy Pavlu Hojdovi, Martinu Kolovratníkovi, mně osobně a Cyrilu Zapletalovi, o týden později 14. května poslednímu členovi panu Stanislavu Pflégerovi.
Ve vztahu k užívání informačních technologií dětmi GDPR zavádí povinnost, podle které bude souhlas se zpracováním u nezletilých dětí, převážně mladších 16 let, muset být poskytován se souhlasem jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Samozřejmě nejvíc diskutovaným problémem jsou sankce. Vzhledem k chaotičnosti a nejasnosti zákona hrozí pokuty opravdu téměř každému i za byrokratické formality, které nikoho neohrožují. Bylo by dobré alespoň obcím a firmám garantovat, že sankce nebudou drakonické, a pro obce by měly být zrušeny nebo minimalizovány na maximum. Všichni víme, jak je těžké získat kvalitní starosty na kandidátky. Tento zákon je další důvod pro slušné lidi, aby se o veřejné věci raději nestarali.
Stalo se tak ve skutečnosti až 21. března, takže byť ten slib byl dán, tak řekněme nebyl minimálně dodržen. A my tedy až teď v dubnu 2018 stojíme před tím, že nám od května, nebo od konce května, začíná platit evropské nařízení, ale do naší legislativy teprve teď projednáváme, jak dopadne. Obávám se, že vždycky největší problémy jakákoliv změna přináší těm drobným, ať už jsou to drobné, menší firmy, anebo třeba spolky, neziskové organizace. To je jedna poznámka. Takže opravdu třeba v této věci si myslím, že by bylo záhodno, aby se vyjádřili i ministři.
Já jsem zvažoval, že naopak řeknu, že budu mluvit dlouho, abych vás trošku zarazil. A fascinuje mě, jak se to liší od toho materiálu, který bychom měli schvalovat. A jak je tam spousta věcí navíc, v tom našem materiálu. Úplně nevím proč a z jakých důvodů. Druhá věc, která tady také zazněla, a já bych ji jaksi zdůraznil na příkladě. Protože ta auta, která tam jezdí daleko rychleji, ho zlikvidují, zničí a převálcují. A teď najednou zjišťujeme, že se fakt, opravdu na férovku, bude muset těch 130 jezdit. A řeknu vám důvod. Toto je můj mobil. Já na tom mobilu mám program na prohlížení snímků, protože jsem radiolog. Byť to podle současné legislativy není možné. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Válkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. My se totiž můžeme oprávněně ptát, jaká byla role předchozí politické reprezentace, předchozí vlády, kdo vůbec o tom jednal, a jednal vůbec někdo, řekněme, na ministerské úrovni v Bruselu kromě úředníků o tom, že by to nemuselo být nařízení, že by to mohla být směrnice. Přijímáme něco pokorně z Bruselu a ani si neuděláme vyhodnocení ekonomických a dalších dopadů. Já jsem přesvědčen o tom, že i když je to nařízení přijaté na bruselské úrovni, tak český stát má i v těchto oprávněných případech znát dopředu dopady podobných regulací na našem území a pro naše občany. Někteří podnikatelé se stále mylně domnívají, že se na ně GDPR nevztahuje. A podnikatelé si zejména stěžují na drahou administrativu spojenou s GDPR. Podle informací z průzkumu Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků vyplývá, že dvě třetiny malých a středních firem pracují s cizími daty. To znamená, že toto nařízení a aplikační zákony, které tady budeme schvalovat, se budou týkat mimořádného množství podnikatelů. Všichni asi chápeme, že původní ideou nařízení je snaha zabránit, aby se obchodovalo s našimi osobními daty, ale podle mého názoru byla zvolena zase metoda typu kombajnu, která postihuje všechny, i drobné živnostníky, a zvyšuje jim administrativu. Místo toho, abychom v Evropě používali osvětu zejména mezi mladými lidmi o tom, že osobní data jsou cenná a měli bychom k nim takto přistupovat a přirozeně je chránit, místo toho, abychom vedli společnost přirozeně k úctě k osobním informacím toho druhého - Takže se obávám, aby se to neminulo účinkem. Co s tím? Je to nařízení, které začne brzo platit. Z toho druhého přístupu já osobně sdílím obavy, které má také soukromý sektor.
Chystá se kampaň na účtenkovku, byla kampaň na EET. A já to nekritizuji, chápu, že probíhala a že to bude probíhat. Tak vezměme desetkrát víc peněz a udělejme vysvětlovací obhajovací kampaň toho GDPR.
Já už slibuji, že nebudu chodit. Já jenom jsem se chtěl omluvit, že jsem asi zprznil čísla, i když jsou mou silnou stránkou. Takže upřesním ta čísla. Takže těch 881 tis. firem z toho milionu zaměstnává lidi na živnostenský list. A samozřejmě pro ně to bude obrovský problém, jak zavádět. Proto říkám, pojďme jim pomoci.
Tak já také děkuji.
Myslím si, že někteří mají problém rozlišovat mezi samotným nařízením, které je přímo aplikovatelné, jak jistě všichni víte, a směrnicí, která se implementuje v českém právním řádu. To je ten problém, který postihuje naše občany a samosprávy. Proč se toho bojí? Myslím, že názor pirátské strany už tu několikrát zazněl, ale také si ho dovolím shrnout. My vítáme celoevropský rámec ochrany osobních údajů, protože ochrana osobních údajů, to není opravdu nějaký byrokratický výmysl. A to samozřejmě musíme reflektovat. Ještě bych se chtěl zastavit u praxe. A jelikož nejsou závazné výklady, tak nevíme. Ale osobně si myslím, že tento strach je relativně neopodstatněný. Sám jsem uspořádal seminář pro samosprávy, kde jsme si jasně řekli, že oni vlastně všechno dělají ze zákonného pověření, takže nemusí shánět žádné další souhlasy, nemusí moc řešit tu agendu. Oni většinou takovou agendu nemají. A pokud ji mají, tak by se měli zamyslet, jestli ji opravdu chtějí mít. Ale že všechny samozřejmě incidenty se hodnotí na principu proporcionality, na principu toho, jestli opravdu to bylo závažné, nebo ne. To jsou opravdu věci, které bychom se měli naučit, že jsou běžné. Dále je třeba říct, že ten tolik obávaný písemný souhlas, kde jsem slyšel, jak se obce bojí, kde vezmou písemný souhlas svých občanů apod., tak podle výkladu pracovní skupiny i samotného nařízení je písemný souhlas až poslední možnost. Je to ten moment, kdy vy sbíráte nějaká data, která z jiného právního titulu nepotřebujete. Nicméně pro spoustu užití jsou tu ty jiné právní tituly. U veřejné správy zcela jasně ty zákonné. To není žádná diskuse a nemusíte kvůli tomu shánět písemný souhlas vedle samotného formuláře, což si opravdu... jsem se setkal na obcích, že si mysleli.
Také děkuji. V tuto chvíli tady nemám další přednostní práva, takže budeme postupovat normálně podle přihlášek. To znamená, prosím paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Jiří Valenta.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že po panu zpravodaji Bendovi je těžké vystoupit, protože on řadu problémů, o kterých jsem chtěla hovořit, již zmínil. Co způsobilo ono zpoždění zákona o zpracování osobních údajů? Především to vyvolalo paniku mezi obcemi. A především to byla obava z obrovských pokut, které by se valily na obce. Proto je třeba se ptát, čím se liší rakouské úřady od těch českých, že v jejich případě bylo možné využít zmírnění v případě pokut udělovaných obcí, které nařízení GDPR nabízí? To je otázka, na kterou bych ráda znala odpověď. Něco podobného se mohlo podařit i u nás. Sdružení místních samospráv vyjednalo s panem ministrem Metnarem, že pokuty u obcí budou zmírněny. Ať už budou důvody jakékoliv, osobně jsem přesvědčena o tom, že obce, které osobní údaje většinou zpracovávají za účelem správy věcí veřejných a ne kvůli zisku jako soukromé společnosti, by už z tohoto důvodu měly být vyňaty z obecného režimu. O samosprávách, pro které je typická účast laiků, to platí rozhodně. O tom, jestli pokuty u nich mají být nulové, nebo jen zmírněné, je určitě možné diskutovat. Stejný režim pro nestejné subjekty je podle mě ale jednoznačně špatně. A mysleli si to nejspíš i v Bruselu, když tuto výjimku v nařízení GDPR umožnili. Znamená to tedy, že každý stát si výši pokut pro samosprávy může upravit. Využili toho Rakušané a podle mých informací se o tom podobné úvahy vedou i v Irsku nebo Švédsku. Je to sice řečnická otázka, ale ráda bych na ni slyšela odpověď. Zvažte prosím, zda bychom v případě samospráv neumožnili též výjimku týkající se udělování pokut. Jsou tam uvedeny dvě varianty. Druhá varianta ukládá pokutu, ale mnohem nižší. Budu ráda, když v tomto případě se podíváte na onen pozměňovací návrh, který samozřejmě budeme projednávat v další fázi jednání o tomto tisku.
Než dostane slovo pan poslanec Valenta, tak tady mám omluvenku.
Takže děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé. Ano, problémy ponese, a již i dokonce nese, a to značné. Což znamená, že poskytuje členským státům určitý prostor ke stanovení vlastních pravidel formou zákonů nebo také podzákonných předpisů. Je to další smutný výsledek práce prý tolik úspěšné Sobotkovy vlády.
Já tedy opravdu nerozumím, co se tím chce říci. To bych pokládal jako za velikánský průlom. Myslím, že návrh zákona musíme v nějaké podobě přijmout. Myslím, že nás s ním čeká ještě mimořádné množství práce.
Než budeme pokračovat, tak tu mám nějaké omluvenky, s kterými bych vás chtěl seznámit. Omlouvá se nám pan poslanec Milan Chovanec z dnešního jednacího dne z důvodu zahraniční cesty. Než otevřu rozpravu, tak se s přednostním právem hlásil pan poslanec Michálek, nevím, jestli to bylo do rozpravy, nebo před rozpravou.
Já myslím, že se tady všichni shodneme v tom, že ochrana osobních údajů je důležitá věc, a v tomto konkrétním případě je problém spíš v té implementaci, kterou připravila vláda. Já jsem navrhoval na grémiu, aby to bylo zařazeno už na minulou schůzi. Bohužel tento návrh nezískal podporu. Bojí se toho novináři, podnikatelé. Dokonce i když jsme byli navštívit nejvyšší soudy, tak i soudci nejvyšších soudů se bojí obecného nařízení. Řeknu svůj osobní příklad. Tam se to aspoň dá nějakým způsobem odůvodnit. A je to věc, kterou už jsem probíral s panem ministrem. Já samozřejmě vím, že Úřad pro ochranu osobních údajů má metodiku, kterou se řídí, a že ty sankce se snaží ukládat tak, aby nedávaly desetimilionové pokuty za drobné prohřešky. Konkrétně třeba tady zazněly příklady práva na informace, které může být v kolizi se základním právem na ochranu osobních údajů, například pokud se poskytují osobní údaje některých osob v některých případech, pokud tak zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví. Měli jsme tady případ, kdy Nejvyšší správní soud rozhodl, nebo vydal nějaký názor na poskytování údajů o platech, následně na to reagoval Úřad pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo vnitra, pak zase přišel s dalším názorem Ústavní soud. Já si myslím, že v případě té delikátní otázky, té kolize základních práv by bylo nejjednodušší, kdyby to řešil prostě jeden úřad, který by se tomu věnoval.
Takže děkuji za to.
Já také děkuji.
Ale neslyším jednu důležitou věc. A všichni přicházejí do styku s daty. A tihle lidé kolikrát nemají to vzdělání, které mají ti učitelé nebo ředitelé škol, a oni jsou na tom nejhůř, protože oni se v tom nevyznají vůbec. To je potřeba říct. A my jim musíme pomoct. Protože ti nám zaručují to, že se budou rozvíjet ty vesnice, ta jednotlivá malá města. Oni tam dělají tu zaměstnanost, dělají tam kolikrát i tu kulturu a dělají tam ten život.
Tak já také děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pan poslanec Jiránek.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdřív bych chtěl jenom doupravit vaším prostřednictvím pana kolegu Bláhu. Já chci mluvit o trošičku něčem jiném. A to, že i předřečníky zde bylo řečeno, a já s tím souhlasím, že GDPR je užitečná a smysluplná věc, tak bohužel drtivá většina lidí, kteří s tím přicházejí do styku, je spíš vystrašená, znechucená a otrávená. GDPR je užitečné, i když mohu říct, že třeba co se týká těch malých firem, malých obcí, je možná až trochu moc přísné.